Jedná se o navýšení v kapitole všeobecná pokladní správa o částku 73 tis.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh?
Další návrh je B57 paní kolegyně Kovářové a poslaneckého klubu STAN.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Další návrh? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Návrh byl zamítnut. Další návrh?
Jedná se o snížení v kapitole Ministerstva dopravy o částku 500 mil. korun.
Stanovisko? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Tady jenom upozorňuji, že je nesprávně uvedená specifikace, nicméně necháme prohlasovat.
Děkuji vám. Další návrh. Další návrh. Děkuji vám. Další návrh. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Další návrh. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Další návrh. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Další návrh. Další návrh. Děkuji vám. Další návrh.
Další návrh je B26 - opět pana kolegy Blahy.
Modernizace chirurgických oborů, cílem je efektivní koncentrace chirurgických oborů včetně vazeb na příslušné komplementy do modernizovaného centra. Takže tahle nemocnice skutečně není v dobrém stavu. A plicní klinika, kde máme jednu z nejlepších odborníků, paní profesorku, v Evropě, tak to skutečně vypadá hrozně. Musíme zabezpečit všem lékařům a pacientům hlavně normální prostředí. Aby když přijdou do nemocnice a vidí tu hrůzu, aby z toho nebyli v totální depresi. Velmi zodpovědně jako vůbec první vláda se věnujeme současné největší výzvě zdravotnictví a tou je řešení nedostatku lékařů a sester. Klademe důraz na kontinuální a cílený růst platů, navýšili jsme kapacity lékařských fakult. Tak jsem se ptal proč. No protože nejsou pedagogové. A proč nejsou pedagogové? Jak to, že nejsou? No tak za hodinu jsme to rozhodli. Stěžujeme si, nemáme dostatek lékařů, a tady vlastně studenti chtěli studovat, nemohli, protože nebyli pedagogové. Takže to je vyřešeno. Řešili jsme Rumburk, Litoměřice, takže bylo by skutečně dobré, když už to máme tak roztříštěné, aby to bylo aspoň na dvou místech. A samozřejmě bychom potřebovali s těmi kraji lépe spolupracovat. Ale tím, že je jich nedostatek, samozřejmě ten systém se požírá. A v přepočtu na průměrnou mzdu se plat lékaře a sestry v České republice v mezinárodním srovnání vyrovnal průměru Evropské unie. Za další, máme novou koncepci rezidenčních míst pro lékaře. Změna financování specializačního vzdělávání prostřednictvím rezidenčních míst, předatestační příprava mladých lékařů, ta místa jsou dobrovolná. Cílem je řešit nedostatek lékařů v konkrétních specializacích, motivace poskytovatelů zaměstnávání mladých lékařů, jednak motivace mladých lékařů k práci v těchto regionech. Rozjíždíme poskytování stipendií studentům zdravotnických oborů přímo řízených organizací ministerstva. V současné situaci na trhu práce je to jedna z aktivních forem získávání pracovních sil. Za další, zlepšení dostupnosti a prostupnosti specializačního vzdělávání lékařů. Ministerstvo prosazuje tzv. zásuvkový systém, což bude znamenat možnost započítání odborné praxe ve specializačním oboru do nástavbového oboru. Tím dojde i ke zkrácení vzdělávání v nástavbových oborech, a bude tak možné zajistit více odborníků. Dále. Ministerstvo zdravotnictví poprvé v historii připravilo právní předpis, kterým upravilo kompetence lékařů na získání odborné způsobilosti absolventů lékařských fakult, a dále chystá právní předpis, který ukotví kompetence i po absolvování základního kmene. Za další, projekt Ukrajina pro lékaře. Tyto změny by měly zajistit vyšší úspěšnost uchazečů u aprobační zkoušky a současně zaručit kvalitu poskytování zdravotních služeb v České republice.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 My jsme dokonce jednou hledali šéfa interny, a nechtěl ani za 250 tisíc. Takže je to problém. Ano, my chceme skutečně, aby všude byla dostupná lékařská péče. Takže celkově je to 70 ordinací zubařů a praktiků po celé České republice v celkové výši 41 mil. korun. A to si myslím, že je skvělá zpráva pro skoro 100 tisíc občanů, pro které je nyní zdravotní péče daleko dostupnější. Já jsem byl na Šluknovsku a to je problém, ten Rumburk. To musíme dořešit. A já doufám, že Krajská zdravotní to vyřeší. Protože jsem přesvědčen, že kraje, pokud to není ve vlastnictví státu, by to měly mít kraje. Dále. Pracovní skupina pro personální stabilizaci hledá systémové řešení. Za další, reforma primární péče. Větší atraktivita profese praktického lékaře. Cílem je posílit roli praktických lékařů v systému tak, aby byli branou pacienta do systému zdravotní péče. Není možné, aby všechno chodilo jen do nemocnic. Důležité je taky, že jsme schválili zákon o silniční dopravě, podmínky pro taxislužbu. Já jsem se tomu věnoval, hlavně co se týká stížností našich taxikářů ohledně Uberu. Vysokorychlostní tratě, takzvané VRT. Tam to už probíhá. Vedle samotné rekonstrukce dochází též k nabídce nevyužitých nádražních prostor. Taky co je důležité - a viděli jsme ty tragédie na železničních přejezdech. Takže to taky máme v plánu. Obchvat Mikulova - tak toto je skutečně unikát. Územní rozhodnutí není pravomocné. Nic proti nim. Ale samozřejmě ten nový zákon by měl tohle řešit. Ostrava - Prodloužená Rudná - pět let blokovaná stavba z důvodu věcného břemene. A tak dále. Takže těch věcí, které brzdí, je strašně moc, a proto ta rekodifikace je extrémně důležitá. A já jsem přesvědčen, že ještě paní ministryně vám to lépe vysvětlí než já, a samozřejmě si dovoluji požádat o podporu tohoto rozpočtu. Paní ministryně si s tím dala strašně moc práce, celý rok. Takže doufejme, že vás přesvědčí a že ten rozpočet pro lidi, pro naši zemi, pro naši budoucnost, úspěšně dnes schválíme.
Děkuji. Budeme pokračovat v přihláškách těch, kteří mají přednostní právo, ještě před úvodním slovem předkladatele a otevřením rozpravy. Na řadě je pan předseda Bartoš. Jenom upozorňuji pana předsedu, že ve 13 hodin ho přeruším podle dohody toho, jak bude postupovat dnes jednání Poslanecké sněmovny.
Dobrý den, dámy a pánové, pane premiére, pane předsedající. Ono to ilustruje vlastně, jak ta Česká republika funguje. Místo aby se zde hrdě představoval tento vládní plán na následující období a plán investic na následující období, tak tady posloucháme co kde pan Babiš, s kým je ve sporu a co se děje. A to se stalo. Možná máte v paměti nedávné jeho vyjádření o prezidentovi České lékařské komory, o kterém tvrdil, že si za 150 milionů koupil barák, a podobné věci. Tak to teď nezaznělo ve Sněmovně. Ale zazněla tady třeba kritika současného senátora Lukáše Wagenknechta. A Ministerstvo pro místní rozvoj způsobilo škodu 800 milionů korun. Zrovna tak není pravda, že by daňoví poplatníci zaplatili v předchozích obdobích nějakých 30 miliard. Já se tady na toto téma bavím s ministryní financí paní Schillerovou, která mi stále nedodala ty informace, které požaduji. Následně některé, třeba dopravní stavby, vláda skutečně vzala do národního rozpočtu na sebe. Lítá tam nějakých 7 až 11 miliard podle mých propočtů.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Pan předseda Kalousek k hlasování.
Děkuji pěkně. Pane předsedající, prosím o pochopení.
Díky čemu? A to je skvělé a já jsem rád, protože obce a starostové můžou být příklad pro hospodaření pro stát. Tady byla velká debata - dotace na sociální služby. A kolik to bude tento rok? Takže vážení, 10 mld. navíc! Díky nám. Podívejte se na světlou barvu demobloku. Průměrný plat příslušníků policie. Hasiči, strašně důležití, strašně důležitá profese pro nás všechny. Dědictví demobloku. Kolik je odhad příští rok? To jsou platy ve státní sféře. Tady byla velká debata o minimální mzdě. Koukejte, demoblok, jak to měl hezké! A je jasné, že ne všechny firmy jsou Škoda auto nebo Siemens nebo další, které mají samozřejmě obrovské platy, nebo banky a další. Přitom se to tak říká, že státní úředníci, ale to nejsou státní úředníci. Samozřejmě navyšujeme vojáky. Potřebujeme 30 tis. vojáků. Máme malou armádu. Tam také demoblok zaspal dobu. Takže to jsou ti státní zaměstnanci. Krácení se nevztahovalo na příslušníky bezpečnostních sborů, vojáky z povolání, zaměstnance v regionálním školství a zaměstnance v tzv. parlamentních kapitolách. Můžeme se bavit o platech, jak to vypadalo 2013 a jak je to teď. Vždycky jsme to dělali, za minulé koaliční vlády jsem nebyl schopen to prosadit jako ministr financí, protože jsme neměli ve vládě většinu, tak se to dělalo vždycky procenty. A potom samozřejmě Ministerstvo kultury, učitelé, tak ti v podstatě neměli to navýšení.
Návrh byl přijat. Děkuji navrhovateli a zpravodaji, tím jsme se s tímto bodem vypořádali. Tento materiál uvede ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, ujměte se slova, pane ministře, jestli tu jste.
Já si myslím, že máte k dispozici materiál, který vám poskytuje informaci o tom, jak fond hospodařil. Je to dáno tím, že se nám vlastně do země skutečně žene velké množství finančních prostředků zahraničních společností. Je to obrovský boom, který dnes prožívá kinematografie. Takže nás čeká zásadní debata, jak zvýšit ten fond ještě pro příští rok. A hlavně bychom se měli bavit i o způsobu, jak bude státní fond do budoucna fungovat. Protože vlastně nejde jenom o to, abychom tady pomocí fondu zaměstnávali naše řemeslníky, kteří se točí kolem filmu, ale abychom se sami stali i těmi producenty.
Prosím.
Děkuju, tak já budu rychlý.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se mi nikdo nepřihlásil. Nicméně pak poslanec Feri se hlásí, takže prosím.
Můžete být naštvaní, ale jenom na sebe! Já opravdu nerozumím tomu, proč projednáváme ty tisky po tom, co jsme schválili státní rozpočet, a proč by to nepočkalo do zítra. A svrbí mě opravdu pusa, abych to tady odmluvil až do té půlnoci.
Případné rozhovory veďme přes mikrofon! Děkuji, a pokud se nikdo další do všeobecné rozpravy nehlásí, tak já všeobecnou rozpravu v tuto chvíli končím. Není, nepadly žádné návrhy. Pokud se nikdo do ní nehlásí, tak ji opět končím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Pan předseda Faltýnek se hlásí s přednostním právem, já tento bod ještě uzavřu.
Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana kolegy Feriho. A teď to myslím naprosto vážně a berte mě prosím vážně.
Ještě máme dvě minuty, nicméně na dnešní den nemáme již nic v pořadu.
My vám moc děkujeme, pane předsedo. Došlo k jistému pojmovému posunu.
A já myslím, že už nemáme čas skutečně na nic, takže v tuto chvíli dnešní jednací den končím. Po písemných interpelacích poté následuje bod 295, což je audit Evropské komise, střet zájmů.
Na výdajové straně rozpočtu patří k nejdůležitějším sledované mandatorní sociální výdaje státního rozpočtu. V platové oblasti na léta 2021 a 2022 není vyjma pedagogických a nepedagogických pracovníků v regionálním školství zapracován meziroční plošný růst na platy a ostatní platby za provedenou práci.
Ano, děkuji vám za slovo. Přeji vám příjemnou skoro půlnoc. Doufám, že ještě nespíte.